Oni sami špatně, když měli tu možnost, nastavili druhý pilíř, sami to tady v debatě uznali, že to dopadlo katastrofou, a teď dávají dobré rady současné vládě, jak má dělat důchodovou reformu. Máte na to právo. Chci jen připomenout, že byly i jiné časy. Celá střední Evropa rostla a byla tu jediná země za Nečasovy vlády, která byla v recesi. Byly tam velké daňové propady a byl tam velký problém. Hádejte, která to byla země, která za Nečasovy vlády jediná ve střední Evropě byla dva roky v recesi? Byla to Česká republika. A pak byly země, které nás předbíhaly. No jak je to možné? Jestliže jste takto chytří a máte ty správné recepty, tak jak je možné, že když jste měli x let po sobě možnost a měli jste většinu a mohli jste si ty věci nastavit, jak jste chtěli, že to dopadlo tak, jak to dopadlo.
Kdo je proti? Konstatuji, že jsme tento bod přerušili. Pardon, přednostní právo. Prosím, pan poslanec Kalousek.
Jenom velmi stručně. Já jsem samozřejmě respektoval, že návrh je procedurální, proto jsem nechtěl na toto téma už diskutovat. Nemohou se vymlouvat na to, že to nevěděli. Nicméně potom při koaličním jednání pánové vážili, co pro ně znamená víc. Zda finanční zájmy agrobaronů, anebo závazky České republiky vůči Evropské unii. Zvítězily finanční zájmy agrobaronů. To je skutečná tvář této vlády.
Tento bod byl přerušen v obecné rozpravě, kdy nedostal prostor pan ministr zemědělství na faktickou poznámku. Není tomu tak. Takže dám slovo paní poslankyni Věře Kovářové, která je řádně přihlášená do rozpravy.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych se vrátila k tématu, které jsem otevřela na květnové schůzi a kterým je absence regulace dodavatelů. Předkladatelem je předseda vlády, a proto prosím o odpověď přímo pana premiéra.
Já bych možná řekl pár slov na konto návrhu tohoto zákona. Přiznám se, že po minulé vzrušené debatě obhájců tohoto zákona jsem zvažoval, zda vůbec vystoupit, ale nedalo mi to. Tento zákon tedy speciální je. Tento zákon samozřejmě není nařízen Evropskou unií. Je to naše dobrovolná vůle. Já si myslím, že v současné době žijeme v Evropské unii, platí tu evropské obchodní právo, máme nový občanský zákoník, a já vůbec nevidím žádný důvod k tomu, abychom tyto vztahy dále upravovali. Děkuji za pozornost.
Bojím se, aby se nakonec nenaplnila má nejhorší obava, že malá obec s celkovým počtem zhruba 800 obyvatel bude mít v nejbližším okolí invazní armádu mladých mužů, jejichž počet může obyvatele možná i převyšovat. Nedovedu si představit, kam taková frustrace může vést, když ji mohou podněcovat bojovníci Islámského státu, kteří se vůbec netají tím, že do Evropy posílají své vojáky. Vláda na mimořádné schůzi deklarovala ústy premiéra, že nepřijme povinné kvóty, a tak vlastně obelhala nejen tuto Sněmovnu, ale především naše občany a své voliče. Zároveň se vás ptám, kde ještě otevřete další zařízení a o kolik zvýšíte kapacity těch současných. Jak zajistíte, aby to byli opravdu lidé potřební a ne ti, co přinesou do naší země nebezpečí terorismu a poté i vynucování si zákonu šaría, jak to vidíme v řadě francouzských či německých měst. A znovu se odvolávám na usnesení 642, které bylo schváleno i vámi, a to 12. února 2015, kde je jasně dáno, že nás má vláda informovat o těchto věcech.
Prosím pana místopředsedu Jana Bartoška, aby tyto návrhy uvedl.
Podvýbor pro přípravu návrhu na propůjčení nebo udělení se na svých jednáních od 11. února zabýval podněty občanů, organizací i poslaneckými návrhy a k 20. květnu bylo podáno celkem 59 návrhů, z toho 26 in memoriam. Poslanci si osvojili 42 návrhů, z toho 14 in memoriam.
Pan předseda Schwarzenberg.
Děkuji.
Dále do podrobné rozpravy žádnou přihlášku nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Předpokládám, že není zájem o závěrečné slovo, takže můžeme přistoupit k hlasování. Návrh usnesení byl přednesen. Vidím žádost s přednostním právem pana ministra, který má slovo.
Ale nepůjdou vedle do baráku, kde je hospoda, tam si dá pět piv a propije zbytek výplaty.
Nyní pan kolega Velebný s faktickou poznámkou a pan poslanec Kučera také s faktickou poznámkou.
Proto nechápu logiku, podle které se odložením přijetí zákona o hazardních hrách prodlužují daňové prázdniny pro nelegální provozovatele. Dámy a pánové, myslím, že by se měl splnit úkol, který Ministerstvo financí dostalo, a to je připravit novelu loterijního zákona.
Faktická poznámka pana poslance Michala Kučery.
Já jsem to tam tedy za prvé nenašel a za druhé to už dnes je přece možné. Já bych skutečně byl velice rád, abychom tohle ponechali na obcích, aby o tom rozhodovaly samy.
Děkuji panu poslanci Kučerovi.
Já bych chtěla zareagovat na poslední vystoupení. My jsme tady v Praze také přivítali to, že můžeme rozhodovat o tom, jestli bude nulová tolerance, nebo ne. To je naprosto demotivující pro starosty, kteří chtějí omezit hazard, případně kteří chtějí nulovou toleranci.
Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Volného.
Byl jsem i u paní Jílkové a právě i s panem Nešporem jsme o tom diskutovali s Ministerstvem financí. Pan náměstek Závodský byl na rozpočtovém výboru, byl na podvýboru o loteriích, tuším, že byl i u kolegů z lidové strany jim přednášet o tomto zákoně. Je to velice moderní a nový zákon. Proto není nikde možné dohlédnout, kdy tento velký zákon právě díky té notifikaci bude schválen. Proto tato novela.
Děkuji. Pak už třeba přijde na řadu s přednostním právem pan kolega Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já bych chtěl jenom připomenout pár čísel. A ještě jen taková poznámka k těm číslům. To je jenom to, jak verbálně tady probíhá obrovský boj s hazardem, ale reálně, tak jako v mnoha dalších oblastech, ať už je to zákon o veřejných zakázkách, nebo správa rozpočtu, je situace zcela opačná.
Děkuji panu poslanci Farskému. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec.
Nulová tolerance znamená nulové příjmy. To je potřeba si uvědomit, tak to prostě je. My tady mluvíme o těch patologických hráčích, ale já bych chtěl vidět statistiku patologických hráčů.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Opálka.
Děkuji, pane předsedající. Na očích těch ostatních jsem viděl, že vědí, že pan předseda plácá a že nic nepředloží.
Děkuji. Čili žijí v jiných rodinách, 50 % biologických rodin se rozpadá, čili tam je to docela složité. To je motivace, která byla bohužel v Potůčkově komisi odmítnuta. Ale najdete ji na webu KSČM, na mém webu i na webu Potůčkovy komise. A druhá poznámka.
S faktickou poznámkou nyní pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák.
Nechci rozhodně reagovat na všechno, co zde zaznívá, na tu demagogii, ale alespoň v jedné věci chci reagovat na pana předsedu Stanjuru, co se týče Potůčkovy komise. On tady řekl něco v tom smyslu, že jsme si ji zřídili proto, aby nám dala nějaké argumenty pro zrušení druhého pilíře. S tímto programovým prohlášením vláda předstoupila před tuto Sněmovnu a dostala důvěru.

Pan poslanec Zbyněk Stanjura s faktickou poznámkou.
Já nejsem členem té komise, tak tam nemůžu chodit, tak to musíte ale říci. To je logické, ne? Ale ptám se členů Občanské demokratické strany, kteří tam chodí. Proč nereagujete na ta čísla? Proč jenom tím, že - takový ten argument, který fakt nemám rád - ono to je tak, jak to je. Stalo se to, co se stalo. To se pak nezlobte, že nám taková argumentace nestačí. Kdyby to bylo v důvodové zprávě, tak se tady nechodíme ptát, kolik klientů, jak jsou staří, jaké mají příjmy, kdy tam vstoupili, kolik měsíců platí.
To byla zatím poslední přihláška do rozpravy. Prosím, pan poslanec Kučera.
Děkuji za slovo. Já si myslím, že geniální řešení tady přednesl pan ministr financí Babiš. Ten nám řekl - buď budou peníze a budou důchody, nebo nebudou peníze a nebudou důchody. Jenže jinými slovy nám pan ministr Babiš říká: Dejte mi, ministru financí, peníze, a já je vezmu a ty peníze naliju do černé díry, která se jmenuje nereformovaný český důchodový systém. To nám říká ministr financí Babiš.
Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje.
Já bych rád reagoval na to plácání. Ono skutečně s vámi vůbec nemá smysl tady o něčem debatovat. Tak proč bych s vámi potom vlastně o tom měl debatovat? Je to - buď budeme mít peníze, nebo nebudeme. A my máme ty peníze. Neříkejte, že nevybíráme daně. Minulý rok jsme vybrali o 31 mld. více. A tento rok vybereme o 20 mld. více. Já neříkám, aby mi někdo dal peníze. Já to řeším.
Kdo je proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát.
Děkuji, paní místopředsedkyně.
Děkuji, eviduji vaše veto. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Děkuji za pozornost.
Je nezbytné posilovat atraktivitu doplňkového penzijního spoření a jeho schopnost zhodnocovat prostředky účastníků.
Čekám, jestli služba zadá přihlášené do rozpravy, ale myslím, že paní poslankyně Chalánková byla druhá v pořadí. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Chtěla jsem se zeptat předkladatelů, proč musíme rušit něco, co je dobrovolné. To mi připadá jako skutečný protimluv. Když jsem poslouchala předkladatele, tak jsem se moc nedozvěděla důvody, proč toto musíme rušit, proč rušíme důchodovou reformu, která je dobrovolná. Slyšeli jsme: protože proto. Aspoň bylo možné, že si pan ministr vyzkoušel, že práce i když třeba odborníků, která přichází zvenku, není tak jednoduchá a není tak snadné ji politicky prosadit. V minulém volebním období se podařilo alespoň nějakou důchodovou reformu prosadit. Byl to skutečně politický kompromis. Všem je jasné, že mohla vypadat ještě daleko jinak, ale toto skutečně byl koaliční kompromis. To určitě ano. A teprve za tuto dobu by došlo k vyrovnání toho důchodového účtu. Evropská komise ho vzala na vědomí, doporučila další a další úpravy důchodových systémů, přičemž upozorňuje, že je nutné sledovat také hledisko zásluhovosti, což je především tento princip odkládání spotřeby a odkládání toho pojistného u vyšších příjmových skupin je možné tímto způsobem tu zásluhovost v jejich pobírání důchodů zajistit. Takže Evropská komise rozhodně neměla žádný problém s touto důchodovou reformou. Byly možné další úpravy v tomto důchodovém systému, ale především této reformní vládě se podařilo prosadit alespoň něco. A to, že tato důchodová reforma byla přijata jako dobrovolná, byla v podstatě nepřímá reakce na požadavky sociální demokracie, která vyhrožovala, dá se říci, tím, že pokud prosadí reformní vláda tuto důchodovou reformu jako povinnou, tak ji v dalším volebním období, pokud se dostane k moci, zruší. Jsou zde možné úpravy, na které bychom určitě slyšeli a mohli bychom nabídnout také spolupráci. Ale absolutně nechápeme a nesouhlasíme s tím, proč rušit něco, co je alespoň nějaká reforma a reforma dobrovolná. Proto dávám návrh na zamítnutí tohoto tisku v prvním čtení.
Děkuji. Čili v tuto chvíli podle mého názoru to, co je předloženo, a to, co předkládá vláda, je jediný logický druhý krok, který musí následovat.
Já jsem vás tu vyzýval, abyste přišli s alternativou, tak už konečně přijďte! Vy jste se doslova zbláznili, to, co tu předvádíte! A prosím vás, přestaňte lhát, že se s vámi nikdo nebavil, že jste nejednali a že to takhle nebylo! A zase nemanipulujte veřejným míněním, tím, že na Slovensku nic není.
Děkuji a prosím k mikrofonu paní poslankyni Langšádlovou, připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Beznoska. Prosím, máte slovo.
Já jsem chtěla jen reagovat prostřednictvím paní předsedající na pana kolegu Sklenáka. Takže vy nepřijdete s alternativou, která by řešila celkově důchodový systém? Proč s ní nepřicházíte v tuto chvíli? Není možné něco rušit, aniž byste alternativu, která dlouhodobě zajistí udržitelnost, předložili. A vy dnes neumožňujete diskusi nad alternativou, za kterou by stála tato vláda, včetně čísel, modelů, tak, aby i pro budoucí generace tady byl důchodový systém udržitelný. O to jde, že vy nepřicházíte v tuto chvíli s alternativou a navrhujete pouze rušení druhého pilíře. Na důchodový systém nelze pohlížet z hlediska prvního, druhého, třetího pilíře, ale je to opravdu velmi komplikovaný mechanismus, ze kterého není možné vytrhovat jenom jednotlivé komponenty.
Já děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Kubíček.
Je to ekonomická prosperita, standardní růst, vysoká porodnost a jasná perspektiva českého člověka. Až budeme mít takovou úroveň, takovou vysokou přidanou hodnotu práce, takovou porodnost a tak nízkou nezaměstnanost, potom je ten systém udržitelný.
Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Laudáta, připraví se pan poslanec Votava. Prosím, vaše dvě minuty.
My zatím ještě nejsme jaksi pupkem ekonomiky, ale předpokládám, že mají všichni ambici se tam dostat. To už jsou jen těšínská jablíčka. Vy nemůžete tady takto hazardovat s nějakými nepodloženými sliby.
Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Votavu.
Dobrovolně povinný možná v tu chvíli. To si myslím také, že si řada lidí uvědomila.
Děkuji za slovo. Ještě velmi krátce k té dobrovolnosti. Možná že bychom tu debatu dneska vůbec nevedli a důchodová reforma by se nestala předmětem politického boje, protože těch 84 tisíc lidí je důsledek politického boje.
Děkuji a nyní poprosím pana premiéra.
Děkuji. Aby jasně řekli, že druhý pilíř se v Maďarsku úspěšně rozvíjí a že vláda do něj žádným způsobem nezasáhla. Že totéž se stalo v Polsku a na Slovensku. Tak to tady řekněte a dokažte to. Sami dobře víte, že to pravda není, že prostě tento trend ve středu Evropy neuspěl, a v situaci, kdy se jednotlivé vlády, ať už to byla maďarská, slovenská, nebo polská, dostaly do rozpočtových problémů, tak první, kdo padl za oběť, byl ten druhý pilíř. Druhý pilíř, který nám byl tady v České republice vydáván za něco, co je absolutně jisté, spolehlivé, kde si lidé našetří finanční prostředky. Kdo by tomu mohl věřit, když stačí podívat se na polskou televizi a na diskusi, která tam kolem toho byla vedena? Prostě tohle je jiná situace, tohle je skutečně jiná situace a rozhodně to nemá nic společného s udržitelností nebo neudržitelností našeho důchodového systému. Přece nikdo nemůže vážně myslet, že druhý pilíř, kam se přihlásilo 83 tisíc lidí, může vůbec nějak statisticky ovlivnit udržitelnost českého důchodového systému. Prostě pro tyto lidi, kteří patří k movitějším spoluobčanům, tu existuje celá řada možností, jak finanční prostředky investovat.
Pozastavím se ještě k tomu poměru určení daní. To znamená, my jim sice ten poměr trošičku měníme, nicméně v celkovém objemu získají víc. Proto vás prosím o podporu této drobné novely.
Zahajuji hlasování o změně zpravodaje na pana poslance Jiřího Zemánka. Pan předseda poslaneckého klubu ČSSD se hlásí o slovo. Prosím, pane předsedo. Je tady žádost o odhlášení všech. Odhlašuji vás tedy. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, a budeme nejprve hlasovat o námitce pana poslance Romana Sklenáka. Je tady zdvořilá žádost paní poslankyně o upřesnění té námitky. Pan poslanec Sklenák upřesní svoji námitku. Teď když ji pan poslanec přednesl znovu a lépe, tak zahajuji hlasování o této námitce. Kdo je proti?